Tady by mohl být velmi prospěšný nově zaváděný rejstřík bytového fondu. Myslím, a fakta od Svazu majitelů nemovitostí to potvrzují, že na trhu s komerčním nájemným je poměrně dost volných bytů. To naprosto odporuje potřebě rozptýlit především sociálně vyloučené mezi většinovou populaci. Ono vlastně nejde jenom o tuto kategorii sociálně vyloučených. Podle mě je dost deprimující segregovat na jedno místo i seniory, tělesně postižené. I lidé, kteří potřebují pomoc v podobě sociálního bydlení, by měli žít v naprosto přirozených podmínkách. V nejnovější verzi zákona o sociálním bydlení mě zaujala ještě jedna změna - v řízení o uznání bytové nouze a o přidělení sociálního bytu je potřebný souhlas obce jenom v případě, že se přihlásí do systému. Snad jsem se nepřehlédl. V ostatních případech o tom rozhodují krajský úřad práce nebo ministerstvo. Obec by se měla vyjadřovat v každém případě. Není přece myslitelné, aby za ni někdo dělal demografickou politiku třeba proti vůli místních, aby to byl někdo zvenčí. Příklad: Rotava na Sokolovsku. Spekulanti snad z celé republiky tady využili nepříznivou situaci na trhu práce, skoupili levné byty a přestěhovali do nich problémové rodiny, kterých se chtěli jinde zbavit. Ve městě se zhoršila bezpečnostní situace, vyhrotily se mezilidské vztahy. Tedy docela nedávno přijaté opatření, které dává obcím určité právo mluvit do rozhodování o příspěvku na sociální bydlení, myslím, že se tomu říkalo a říká mezi odpůrci tohoto příspěvku Stanjurův přílepek, doporučuji zachovat. Jak už jsem řekl, své připomínky zapracuji do pozměňovacích návrhů. Myslím, že tomu tak není. Opravitelné je v podstatě všechno, jak jsme viděli i v případě některých zákonů, které se opravily třeba komplexním pozměňovacím návrhem.
Já vám také děkuji, pane poslanče. Nyní v rozpravě vystoupí s faktickou poznámkou pan poslance Fiedler. Máte slovo.
Zareaguji na kolegu Soukupa, který tady poměrně obšírněji nebo obsáhleji a správně zmínil problematiku zaměstnanosti. A ti lidé jsou častokrát ve finanční nouzi proto, že nepracují a že se jim nechce pracovat. Je obrovská poptávka po pracovní síle. Pokud je nezíská, ta investice půjde jinam a firma možná opustí Českou republiku nebo bude přemístěna. Proč o tom mluvím, kam mířím?
Jako další přihlášený do obecné rozpravy vystoupí pan poslanec Vilímec a připraví se paní poslankyně Nohavová.
Za druhé, ten zákon je evidentně velmi drahý, nebo bude velmi drahý, a bohužel ani nevíme, jak moc bude drahý. A možná je to zákon, který skutečně v této podobě, jak je předložen, ani nepotřebujeme. Je to něco podobného.
Pane předsedo, mám problém. Já vím, že se hlásíte s přednostním právem, ale já už jsem ohlásil přednostní právo paní zpravodajky.
Jak jsem avizoval, byl bych já i náš klub velmi rád, kdybychom alespoň tedy zákon o sociálním bydlení dnes dostali přes první čtení.
To je procedurální návrh, o kterém rozhodneme bez rozpravy. Požádám vás o novou registraci. Myslím, že počet přihlášených je... Pana předsedu tady nevidím a omluvu jsem tedy nezaznamenal, ale dobře, pane předsedo.
Já bych byl jenom moc rád, pane předsedající, aby se vyjasnila otázka, zda o tomto návrhu je možné znovu hlasovat. O návrhu o prodloužení lhůty po 19. hodině se hlasovalo. Tento návrh nebyl přijat. Tento návrh nebyl přijat.
To můžeme vést procedurální při, kterou bych nejraději rozhodl hlasováním, protože to je skutečně nový návrh, protože ten původní návrh byl... Byly vlastně dva návrhy. Respektuji právo dvou poslaneckých klubů takový návrh podat a pravděpodobně, když budeme vést tu procedurální debatu, tak neskončíme na ničem jiném, než že to musíme odhlasovat, pane předsedo.
Pane předsedající, já myslel, že ten procedurální návrh zní, že se hlasuje po 19. hodině. A k tomu si dáváme nějaká omezení. Vy to vykládáte jinak.
Děkuji. Teď jste nemusel nikoho vyzývat, aby případně podal námitku proti postupu předsedajícího. Takže si z pohledu jednacího řádu dobře rozumíme. Tak ještě přednostní právo předsedy klubu ČSSD Romana Sklenáka. Pane předsedo, máte slovo.
Jen chci připomenout slova pana kolegy Bendy, který reagoval na můj původní návrh, kdy si právě chtěl ujasnit, které body bychom ještě dnes měli projednávat. Takže evidentně na ten podmíněný prodloužený jednací den přistoupil.
Proti tomu, abych to nechal odhlasovat, dal námitku pan kolega Benda. Nejdříve tedy hlasujeme o námitce, jestli je to hlasovatelný návrh, kolegy Bendy. Znovu odhlásit? Dobře, znovu vás odhlásím. Požádám vás o novou registraci. Je pravda, že přišli další kolegové a kolegyně. Kdo je proti? Děkuji vám. Kdo je proti? Děkuji vám. Ani tento návrh nebyl přijat. Připraví se paní poslankyně Pekarová. Děkuji.
Návrh nebyl přijat. A teď se zeptám pana předsedy Miholy. Kdo je proti? Návrh nebyl přijat.
Velmi se omlouvám. Děkuji.
O této námitce budeme hlasovat, ale ještě předtím je tady žádost o odhlášení, takže prosím o novou registraci. A budeme hlasovat o námitce pana poslance Plíška. Pokud není zájem o kontrolu hlasování, budeme pokračovat. Tento návrh byl přijat. Pan poslanec Okamura si přeje zařadit bod 59, což je tisk 559, referendum, dnes po pevně zařazených bodech. Tento návrh přijat nebyl. Návrh nebyl přijat. Pan poslanec Bendl také nový bod Informace vlády o stavu čerpání evropských fondů, a to ve třech alternativách. Návrh nebyl přijat. Návrh přijat nebyl. A třetí alternativa první bod zítra po třetích čtení. Kdo je proti?
Další úskalí tohoto návrhu zákona. Zafixujeme je v jejich problému a nic je nebude motivovat k tomu, aby sociální byt opustili. Navíc samozřejmě v případě masivnější výstavby bude docházet k efektu segregace sociálně potřebných, protože logicky ty byty budou někde vystavovány, byť ten zákon samozřejmě počítá s tím, že je možné lidi v nouzi ubytovat i v rámci stávajícího bytového fondu. Ale kolik volných bytů máme, kolik volných bytů bude k dispozici? Zákon je ve své většině výhodný tedy pro ty, kteří nepracují a žijí pouze ze sociálních dávek. Každé osobě bez bydlení, tedy komukoli bez přístřeší bydlícímu na ubytovně nebo bez nájemní smlouvy či deklarujícímu, že bydlí u známých či příbuzných, zaručuje nárok na sociální byt. Výhledově nutí tuto skupinu do sociálních bytů přejít bez ohledu na to, zdali má, či nemá kompetence k samostatnému bydlení či zda takové bydlení chce. Nelze zakrývat samozřejmě, že určitá skupina lidí kompetence k samostatnému bydlení bohužel nemá. Zákon nemotivuje tuto cílovou skupinu a vlastně po ní nepožaduje, aby se pokusila nalézt bydlení na běžném dostupném trhu předtím, než může žádat o státní sociální byt. Zajištění si bydlení na trhu s pomocí právě sociálních dávek, které dnes už máme, by vždy mělo mít přednost před přidělením sociálního bytu. Chce garantovat byty a sociální dávky k pokrytí nájmu i těm, kteří neprojevují motivaci ke změně svého stavu. V konečném důsledku pracující s nízkým příjmem nebo senior s penzí je na tom vlastně hůř než vědomě nepracující osoba pobírající příjem z celého systému sociálních dávek. Ty rozdíly jsou samozřejmě lehce spočitatelné. Navrhovaný zákon samozřejmě velmi zatíží státní rozpočet. Nicméně v případě přijetí zákona má dojít k vytvoření kapacit sociálního bydlení třemi cestami: využitím stávajícího obecního fondu, což je samozřejmě limitováno objemem bytů vlastněných obcemi a také vůlí poskytnout je do systému. Takže ten bytový obecní fond není úplně všechen rozprodán. Pak je také možnost poskytnutí bytů soukromých vlastníků. Nejpravděpodobnější je výstavba nového bytového fondu. Takže k tomuto je samozřejmě potřeba připočítat i náklady na tento systém. Samozřejmě že úspora je v rámci zákona plánována právě ve chvíli, kdy řada lidí o nárok na sociální dávku přijde. Ale to jsou opravdu ti, kteří sociální byt státní častokrát nepotřebují. Takže v tomhle směru vláda jednoznačně neučinila dost kroků, které mohla.
Člena rady může odvolat vláda v případě hrubého nebo opakovaného méně závažného porušení jeho povinností. Když pomineme, že toto je prostor pro obrovské korupční riziko, musíme si uvědomit, že časté odvolání radních, kteří nebudou ochotni plnit politické závazky, může úřad destabilizovat. V čem je největší problém? Těmto těžko půjde o blaho spotřebitele a důvodná obava je, že všechno ve finále zaplatí spotřebitel.
Pokusím se o stručné zdůvodnění tohoto bodu. Já už jsem v loňském roce interpeloval ministra financí, někdy v říjnu loňského roku, abych se dozvěděl, jaký je stav. Pamatujeme si a často tady slýcháme kritiku jednotlivých členů vlády na období minulé, že bývalé vlády nebyly schopny vyčerpat evropské peníze. Zdůrazňuji - v polovině finančního období. Mohl bych pokračovat.
Vážené dámy, vážení pánové, chtěl bych vás požádat o pevné zařazení sněmovního tisku 249, což je jednoduchá novela zákona o obcích, která se dotýká nakládání majetku obcí, a to tak, že by obce mohly postupovat a mohly by sledovat jiný než jenom ekonomický zájem té obce. My jsme tento návrh tady projednali v prvém čtení 13. července loňského roku, následně výbor pro veřejnou správu, který je jediným výborem, který tento zákon projednává, přijal naprosto konformní pozměňovací návrhy, které rozšiřují tuto novelu jak na zákon o hlavním městě Praze, tak i na zákon o krajských zřízeních, a od té doby nedošlo k projednávání této poměrně jednoduché a bezkonfliktní novely. Proto bych chtěl požádat o vaši podporu, abychom se znovu tímto sněmovním tiskem mohli zabývat na našem výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj, a tedy abychom se zítra dostali přes to nezbytné druhé čtení. Děkuji.
Týká se to zjednodušení vydávání řidičských průkazů. Co je důležité, občan bude moci požádat o vydání řidičského průkazu na jakékoliv obci s rozšířenou působností.
Děkuji. Návrh přijat nebyl. Pan poslanec Grospič si přeje vyřadit bod 161, což je novela Ústavy. Tento návrh nebyl přijat. Pan poslanec Ondráček si přeje bod 18 dnes před šestým bodem, to znamená jako šestý bod dnešního jednání. Ještě jsou zde návrhy pana předsedy Stanjury. Nebo si přejete hlasovat odděleně bod 71 a 72 a jejich vyřazení? Návrh nebyl přijat. Kdo souhlasí s námitkou paní poslankyně Semelové, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Tento návrh přijat nebyl. Můžeme tedy pokračovat. Prvním bodem dnešního jednání je bod
Vážený pane předsedající, poslankyně a poslanci, tento návrh obsahuje novely čtyř základních zákonů z oblasti sociálního pojištění a dá se vlastně charakterizovat jako takzvaně technický. Zároveň tam uvádíme, respektive zohledňujeme různé zkušenosti s prováděním sociálního pojištění z praxe. Já děkuji a věřím, že tento návrh projednáme.
Ještě přečtu omluvu pana ministra Havlíčka.
Výsledkem bohužel je naprostý a nepoužitelný paskvil, a to nejen co se týče mnoha legislativních nedostatků, ale zejména z věcného hlediska. Návrh nemá vyřešené financování, nejsou připraveny prováděcí předpisy, je neprostupný, lidi by stahoval do systému, ale nemotivoval by je jej opustit. Zákon je pravděpodobně v rozporu s ústavním principem rovnosti před zákonem. Proto předložila tento návrh i přesto, že si sama musí být vědoma jeho nedostatků. Vyslali bychom tím vzkaz, že sociální bydlení není třeba řešit. Že bytová situace nepředstavuje žádný problém. Tak tomu není a bytovou situaci zejména seniorů, samoživitelek a nízkopříjmových mladých rodin s dětmi je třeba řešit. Tento zákon ji však neřeší. Tento zákon dokonce ani nebudeme schopni opravit ve výborech. Znamenalo by to napsat ve výborech zcela nový zákon. Proto navrhuji, aby tento návrh zákona byl vrácen předkladateli, tedy vládě, k dopracování. Pokud tento návrh neprojde, dovolím si navrhnout prodloužit lhůtu na projednání zákona ve výborech o 20 dní. Záměrně říkám výbory v množném čísle. S ohledem na množství a charakter sporných bodů předpokládám, že se zákonem budou chtít zabývat i další výbory, nejen výbor pro sociální politiku, který byl určen jako výbor garanční. Jako zpravodajka ráda přidělení zákona do dalších výborů k projednání navrhnu či podpořím. Zatím děkuji za slovo.
Děkuji paní zpravodajce za její vystoupení v rozpravě.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Že se tak nestalo ze strany opozice, není o tom zákoně. Je o tom, že tady již několik měsíců ti, kteří vzali na sebe zodpovědnost za vládnutí, tu zodpovědnost nectí.
Tak paní poslankyně Pekarová, řádně přihlášená do rozpravy. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.
Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Ale mám velkou chuť vás požádat o přerušení tohoto bodu, protože jak vidíte za mnou, tak tady není ani paní předkladatelka, nevidím ji tady nikde ani v sále, abych jí nekřivdila. Není tady ani ministryně pro místní rozvoj, která tady tuto oblast také řeší. Takže je vidět, jak je to opravdu důležité téma pro vládu.
Samozřejmě nechám tento váš procedurální návrh odhlasovat. V uvozovkách, samozřejmě, velmi slušně a diplomaticky. Hlasování pořadové číslo 299, z přihlášených 135 pro 37, proti 27, návrh nebyl přijat. Paní kolegyně Pekarová je stále přihlášena, protože to byl procedurální návrh v rámci její rozpravy.
Děkuji. Takže děkuji za slovo. Zásadní problém této předkládané normy je, že dle zákona o sociálním bydlení je opravdu velice široká definice cílové skupiny. Už o tom tady hovořila i paní zpravodajka a myslím si, že toto si zaslouží opravdu naši velkou pozornost. Převážnou část cílové skupiny tvoří bydlící osoby. Jsou to lidé pracující, ale s nižšími příjmy, senioři, kteří mají vyhovující stávající, většinou nájemní bydlení, ale z důvodu nízkého příjmu vydávají na bydlení více než 40 % příjmů domácnosti. Tato skupina je ve své většině dosud efektivně podpořena státem, a to systémem příspěvku na bydlení. Má tak svobodnou vlastní volbu, kde a v jakém bytě bude bydlet. Samozřejmě s přihlédnutím k jejich příjmům a ke stanoveným limitům dané podpory. Navrhovaný zákon však podporu této skupiny snižuje.
Navrhuji zařadit oba dva tyto body po pevně zařazených bodech Ministerstva obrany. Prosím, aby se o těch mých dvou návrzích hlasovalo odděleně.
To znamená, jsou to body 161 a 181, to je první informace. A druhá, abych tomu správně rozuměl.
Ano, přesně, protože zákon 221, zákon o vojácích z povolání, je neméně důležitý jako zákon 222, o zajišťování obrany České republiky, nebo Ústava, ta změna na vysílání vojáků.
Vážené dámy a pánové, znovu a znovu vás žádám stejně jako po celé volební období, abyste zařadili na program zákon o celostátním referendu. Od té doby ho zde neustále navrhuji, a vy zákon o referendu odmítáte, aby občané nemohli sami vyjádřit svoji vůli. Navrhujeme, aby občané mohli rozhodnout i o odmítnutí přijetí eura. Hlasovalo by se tak jenom skutečně celostátně v palčivých otázkách. Když se nad nesplněnými vládními sliby zamyslíme celkově, tak je jich skutečně obrovská řada. Neudělali jste důchodovou reformu, takže důchodci živoří. Nevyřešili jste ani systém exekucí, ani lichvu. Nevyřešili jste podporu rodin s dětmi, takže se nadále mladé pracující rodiny bojí mít více dětí. Za vaší vlády se zásadně zhoršila bezpečnost, takže po ulicích chodí vojáci a policisté se samopaly. Lidé mají čím dál větší obavy ze zhoršující se dostupnosti zdravotní péče. A například ČSSD obelhala občany slibem, že vyřeší problematiku církevních restitucí. Jsme jen svědky nákladného a líbivého marketingu, ale skutek utek'. Tato vláda je obrovským zklamáním.
Je to bod číslo 59, pane poslanče? Takže pevné zařazení bodu 59, ano? Prosím paní poslankyni Nohavovou, ta má dvě přihlášky nebo dva návrhy.
Děkuji za slovo.